Rád vám to řeknu.
Prosím, vaše dvě minuty.
Já si myslím, že tahle rétorika nebyla potřeba z vaší strany. A to není o tom, kdo se s kým kamarádí a kdo tam jezdí na dovolenou. Jestliže jste obdržel prověrku, tak se přece není o čem bavit. Tam to nemířilo. Požádal jste o vysvětlení, tak ho podávám.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já si myslím, že my se i shodneme, ale já tam vidím to úzké místo, že se bavíme jenom o dvou mocnostech, které tu řešíme, neřešíme další. A mně osobně nepřijde ta forma vhodná, jakoby vyšetřovací komise mi přijde k tomuto prostě nevhodná, slušně řečeno. Pojďme se bavit o tom, o stálé komisi, pojďme se bavit o nahrazení nějaké jiné komise, o podvýboru, o té formě. Já si myslím, že nikdo nerozporuje obsah.
Je tady návrh na vyšetřovací komisi. Zprávy BIS zmiňují například i Írán, když to řeknu. To znamená, těch zemí samozřejmě je víc, ale je to otázka intenzity, jakým způsobem prosazují své zájmy v rámci České republiky. Z toho důvodu jsem je zmiňoval.
Ten samotný bod se jmenuje vliv autoritativních režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 39. schůze, všechny vás vítám. A asi už to znáte, právě jsem vás všechny odhlásil a požádám vás, abyste se přihlásili, a tím se odprezentovali, případně mi oznámili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Dále přišly ještě dodatečně omluvy. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Na nikoho se nedívám, možná trošku vpravo. A ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k pořadu schůze. Hlásí se pan poslanec Chvojka, předseda klubu ČSSD.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké ráno, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl omluvit pana ministra Hamáčka ze zdravotních důvodů, a proto bych prosil o stažení toho prvního bodu, tisk 336 - volby do Evropského parlamentu.
Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Já bych si dovolil navrhnout vyřazení z programu této schůze bodu 218, je to sněmovní tisk 247 - živnostenský zákon.
Dobré ráno, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Ano, po OSŘ zařadit napevno tyto dva tisky.
Prosím, pan poslanec Černohorský.
Takže děkuji za slovo.
Pan předseda klubu SPD Radim Fiala.
Dobré ráno, vážené dámy a pánové. Já se samozřejmě přidám ke kolegovi od Pirátů, tak abychom dokončili opoziční okénko, pokud nám na to dnes zbude čas. A těmito dvěma zákony, Pirátů a naším, by bylo opoziční okénko ukončeno. Děkuji vám za podporu.
Nikoho nevidím, vypořádáme se tedy hlasováním s jednotlivými návrhy. Všichni víme, o čem hlasujeme. Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro.
Já doufám, že přijde pan kolega Faltýnek, protože on říkal, že by chtěl vědět důvody zřízení této komise, tak já mám připraveno několik důvodů, proč vlastně tato komise by měla vzniknout. Někteří poslanci, ale i někteří senátoři jsou znepokojeni narůstajícím vlivem autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. A to je vlastně jedna z motivací, která nás vede k tomu, abychom se pokusili zřídit vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. Přínos takových vyšetřování je patrný již dnes. Díky jejich roli se veřejnost dozvídá praktické informace týkající se zahraničního vlivu v jejich zemi, případně nelegitimního zahraničního vlivu na volební procesy. Zpravodajské služby přinášejí nejenom politikům informace, ale to, co je podstatné, ony samy nemohou činit téměř žádná opatření, včetně legislativních. Je tedy na nás politicích, abychom podrobně vyslechli odborníky a naše vlastní instituce a navrhli konkrétní opatření. Hlavní rolí vyšetřovací komise, tak jak o tom přemýšlím já, bude představit zprávu "hodnocení stavu působení cizí moci v České republice", která za prvé zhodnotí stav aktivit cizí moci nepřátelských vůči zájmům České republiky podle platné bezpečnostní strategie České republiky; za druhé identifikuje slabá místa v čelení tomuto fenoménu; za čtvrté doporučí Poslanecké sněmovně případné legislativní úpravy. Jsem přesvědčen, že tato vyšetřovací komise by se primárně měla věnovat tématům: role zájmů Ruské federace a Čínské lidové republiky v jednání vysokých ústavních činitelů; za druhé: vlivové a geopolitické zájmy Ruské federace v české energetice; za třetí: možnost nastavení státního mechanismu pro hodnocení rizikových investic, případně ochránění kritické infrastruktury státu před těmito rizikovými investicemi; za čtvrté: propojení české dezinformační komunity na zájmy Ruské federace v České republice; za páté: propojení české radikální a extremistické komunity na zájmy Ruské federace v České republice; za šesté: vazby Ruské federace a Čínské lidové republiky na české politické strany; za sedmé: spolupráce Moskvy a ruské komunity v České republice; za osmé: vazby zastupitelských úřadů Ruské federace a Čínské lidové republiky na české politické subjekty; Byl bych rád, abychom si pozvali specialisty na daná témata, zahraniční odborníky pro porovnání regionálních trendů, ale také představitele českých bezpečnostních a zpravodajských institucí. Jsem přesvědčen, a o to to patrně bude komplikovanější, že bychom se měli zaměřit na cesty všech poslanců do Číny, na Krym a Donbas a vyhodnotit, kdo takové cesty organizuje a platí a takto ovlivňuje poslance. Za druhé zmapovat, kterým poslancům komerční entity s přímými finančními zájmy v Rusku a v Číně poskytuje přímé nebo nepřímé služby, a tak ovlivňuje jejich jednání či vystupování. Za třetí zmapovat, kteří konkrétní bývalí státní představitelé v posledních letech lobbovali ve prospěch Ruska nebo Číny. A za čtvrté vyhodnotit, zdali nedává smysl zavést regulatorní opatření, aby tito politici nemohli zneužívat informace, ze kterých těží ze svých bývalých funkcí. Níže uvádím výtah z veřejných zpráv, které český stát již zveřejnil, a zdůvodňuji, proč a co mne vede k tomu, co navrhuji. Podle Bezpečnostní informační služby čínské zpravodajské služby patří vedle ruských mezi nejaktivnější na území České republiky. Například ruské sítě okolo českých politiků. Příčina je již několik let jasná. Dlouhodobým bezpečnostním problémem zůstává naddimenzování ruské diplomatické mise v České republice, která podle BIS slouží jako velká zpravodajská základna všech tří ruských zpravodajských služeb proti českým cílům. Dále ruské ovládání českých dezinformátorů. Značnou pozornost BIS věnuje proruským aktivistům, jejichž témata slouží ruským státním zájmům. U některých z nich BIS identifikuje přímou provázanost s ruskou státní mocí či řízení ruskými zpravodajskými službami. Jde o osoby, které tvoří jádro české dezinformační scény. Pro upřesnění, dle BIS jsou hlavními producenty dezinformací ve prospěch Ruské federace. Poukázání na ruské zpravodajské řízení osob v těchto skupinách je novinkou, jelikož v minulosti BIS zdůrazňovala primárně jejich ideologickou motivaci. Toto varování lze číst ve zkratce tak, že většina českých dezinformátorů začínala jako ideologičtí souputníci Ruska, přičemž v roce 2018 došlo k převzetí přímé kontroly nad částí z nich ruskými zpravodajci. Kontrarozvědka mluví zejména o cestách akademiků, představitelů státní správy i bezpečnostních sborů. Fakticky tak můžeme konstatovat, že i přes údajné strategické partnerství mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou ve stejný čas tento komunistický stát výrazně navýšil nepřátelské aktivity proti zájmům Česka. BIS říká, že čínské aktivity jsou co do komplexity srovnatelné s ruskými. A dochází k nárůstu počtu čínských zpravodajců, kteří se věnují rekrutaci českých občanů, což se evidentně dříve v takové míře nedělo, protože ve zprávě kontrarozvědky za rok 2017 toto varování nenajdeme.
A to navzdory tomu, co říkám, že proběhlo v posledních letech. Já nevím, jestli víte, že má největší množství peacekeeper jako vojáků ve světě. Čína je země, která dneska je druhý největší donátor Spojených národů. Čína je země, která má... její peacekeeping program je vlastně největší. Když se na to podíváte, je to... Čína není země, která by někde doložitelně se pokoušela ovlivnit volby. Ji to nezajímá prostě. Ona nemá ambici pomocí služeb a podobně měnit politické systémy ve světě. Já to říkám tady jako takový paradox, protože tady to dneska zní, abychom si udělali komisi, kde se shodneme na tom, že to je ta největší hrozba. Tím nechci omlouvat to, co se tam děje, jenom tím chci vysvětlit, že Čína spíš předstírá, že je stát. Ona je daleko víc civilizací. Víte, je strašně ošidné si myslet, když jsem četl články, že vstupujeme do studené války s Čínou, tak když se tohle lehce píše v novinách, tak mi připadá, že to je nebezpečné, protože těm, kdo to píší, nedochází, že studená válka s Čínou je něco zásadně jiného, než byla studená válka se Sovětským svazem. Sovětský svaz nikdy nebyl tou civilizací takového rozsahu a takové váhy, jako je Čína. Každý, kdo tak lehce mluví o studené válce s Čínou, by si měl začít uvědomovat, o čem to vlastně mluví. To je má prognóza. My je nakonec uzbrojíme, utaháme a podobně. Nikdy Sovětský svaz nebyl v takové kondici, jako je dnes Čína. Nikdy to nebylo tak, že dneska má Čína v určité oblasti technologií předstih před námi. Ani náhodou. proto jsem řekl, že to je civilizace, že to není stát. Má sebevědomí, které ani Rusko nemělo se vší jeho slávou Velké vlastenecké války. Ona si prostě počká. Protože když navštívíte Čínu, tak to je něco jiného než Sovětský svaz, který jsem sice zas tak moc dobře nepoznal, ale trochu mám představu, jak to v něm chodilo. To socialismus nikdy nepoznal, to, co se odehrálo v Číně. Pozvednout stovky milionů lidí z bídy. Ano, Čína je všechno to, co tady několikrát zaznělo. A věci, které se nám nelíbí, odsuzujeme a kritizujeme. Ale zároveň je pravda i ta druhá věc. Víte o tom, že v 90. letech si Čína ve Spojených státech objednala boeingy od Američanů pro prezidenta? Spojené státy ty boeingy dodaly. To byla velmi tvrdá lekce Číňanům, jak se s nimi obchoduje. Západ je naučil to, že s nimi zacházel jako s někým, komu nedůvěřoval. Ty důvody jsou jasné - protože nejsme schopni dohlédnout důsledků té konfrontace. Opakuje se už od starého Řecka. A tehdy to nebyl ani znamenitý státník, Periklés, který věděl, že je špatně jít do vojenského konfliktu se Spartou. On to věděl a nedokázal tomu zabránit. Takže ani slavný Perikles se z toho nevymotal, když se dostal do té spirály eskalující se konfrontace mezi mocností, která roste, a tou, která se tím cítí ohrožena. To znamená, to, co je vážné, je, že pokud přistoupíme jako Česko, že budeme taky pomáhat téhle eskalaci, tak vlastně si uvědomme, kam ten svět vedeme. To je to, co mě trápí. Například země, která podporuje multilateralismus. Pokud jsem měl možnost se setkat s Barackem Obamou, tak jsem mu vždycky děkoval za to, že dělá multilaterální politiku a že ji prosazuje. Ale my jsme, přátelé, ve skutečnosti jako Česká republika prosazovali to, aby se unilaterální moment Spojených států stal érou unipolarity.
Při minulém projednávání vystoupil pan kolega Baxa, který použil slova středoškolského učitele matematiky. Nicméně je to názor jednoho učitele matematiky. Ale v této kombinaci, řekl bych, je to vzácná výjimka a jsem rád, že v Jihomoravském kraji takovou osobnost máme. Má tedy velmi široké spektrum žáků jak v matematice, tak v anglickém jazyce. Navíc tak dlouho. Myslím si se vší skromností, že jsem v tomto velmi povolanou osobou. Navíc jsem nejen učil a učím, ale i pět let jsem byl zástupcem ředitelky školy a půl roku jsem ji zastupoval v roli zastupujícího ředitele. Vidím tedy maturitu i z tohoto pohledu. Jsem certifikovaný hodnotitel ústní zkoušky z anglického jazyka a zkoušel jsem i profilovou zkoušku z matematiky na naší škole. V neposlední řadě jsem několik let byl předsedou maturitních komisí na několika školách a v současné době jsem i školním maturitním komisařem. Co tedy říká, myslím si, velmi fundovaný člověk? Nechejte prosím stávající stav tak, jak je stále platný v zákoně. Nedovolte měnit pravidla během studia našich žáků. Nechte matematiku být povinnou od roku 2021 pro gymnázia a lycea a od roku 2022 pro ostatní obory zmíněné v nařízení vlády. Navíc současný návrh MŠMT třeba v cizím jazyce není dobrý. Dovolte mi sdělit i jeho podrobnější stanovisko. První úvaha vychází od jednotné přijímací zkoušky. Ty jsou nastaveny na český jazyk a literaturu a matematiku. Osobně bych se přikláněl i k cizímu jazyku, tedy aby se přijímací zkoušky skládaly ze tří předmětů. Z těch stejných, ze kterých se pak bude povinně maturovat. Bylo by vidět u jednotlivých přijímacích zkoušek nejen tedy, jak základní školy připravily žáka či jak se připravil žák sám, ale následně i jaká přidaná hodnota jim vzděláváním na střední škole přibyla. Mnozí pak nesmyslně říkají, že je zbytečné zkoušet žáky z derivací a integrálů, protože sami vůbec nevědí, že nic podobného v katalogu požadavků není. Didaktický test z cizího jazyka velmi věrně kopíruje mnoha dekádami ověřené mezinárodní zkoušky, a tudíž jsou v pořádku. Není nutné na nich cokoliv měnit. Je logické, že zvýšením nároků by se zvýšila neúspěšnost cizího jazyka, který teď aktuálně především u anglického jazyka vypadá jako velmi lehká zkouška, byť se skládá ze tří dílčích zkoušek. Možná vadím, pane předsedající, kolegům.
Já bych poprosil, vážené kolegyně, vážení kolegové, zkusme se ztišit!
To si kritéria budou stanovovat každá škola sama? Také obsah dílčí ústní zkoušky z cizího jazyka se doposud skládá ze čtyř částí, kde každá část zkouší některou z ústních jazykových dovedností. Katalog požadavků je u matematiky nastaven tak, že zkouší minimální požadavky stanovené pro toho, kdo chce mít maturitní vysvědčení. Ostatně si to takto prověřujeme již u studentů prvních ročníků. Proberou tedy vše, co obsahuje katalog požadavků.
Děkuji za slovo. Není to případné. Nemyslím si, že bychom měli dále pokračovat v této neplodné debatě. Prosím, pojďme už debatu ukončit a buď přerušit, nebo hlasovat.
Já bych chtěla poprosit veleváženou sněmovnu, ctím každého právo na jeho názor, ale prosím, pojďme se vrátit k debatě. Prosím, pojďme se vrátit k tématu, odhlasujme to a pojďme se věnovat dalším bodům.
Děkuji. Nyní paní poslankyně Miroslava Němcová s faktickou poznámkou, poté Martin Jiránek a kolega Stanjura.
Budu reagovat na to, co zde bylo řečeno od zástupců Komunistické strany Čech a Moravy o tom, jak oni jsou už tou jinou komunistickou stranou. Tak dovolte pár faktů, které je potřeba tady zmínit. Myslím, že to bylo v roce 2012, kdy uspořádala Komunistická strana Čech a Moravy výstavku ve svém sídle, která opěvuje úspěchy Severní Koreje. Vzpomínám si na to, jak pan předseda KSČM Vojtěch Filip se zdráhal označit okupaci roku 1968 jako okupaci a označit jako hanebnost zvací dopis tehdejších komunistů, kteří okupanty do naší země pozvali. Vzpomínám si na to, jak Marta Semelová vykládala v roce 2015 nebo 2014, to je jedno, ale bylo to před pár lety, o tom, že vlastně ta Milada Horáková si za to může sama, vždyť se ke všemu přiznala. Tak to jenom abychom věděli o tom, jak se úplně změnila a od své minulosti se odstřihla ta dnešní Komunistická strana Čech a Moravy.
Včera jsme půl, možná tři čtvrtě hodiny při rodičovském příspěvku řešili balistické vesty policistů. Je to důležité téma.
Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura, potom Leo Luzar. Oba s faktickou poznámkou. A stále čekající ministr kultury s přednostním právem.
Kdo se nepoučí z minulosti, bude opakovat chyby. My tu souvislost prostě vidíme. Tu debatu do minulosti sem přinesl předseda Komunistické strany Čech a Moravy, současně řídící schůze. Já to cítím jako povinnost ke všem, kteří v tom režimu trpěli. Pokud vás to zdržuje, mě to mrzí, ale považuji tuto debatu za mimořádně potřebnou a mimořádně cennou. Mě ty frašné souboje mezi soudruhy fakt nezajímají. Kdo je větší soudruh, kdo je menší soudruh. To nám je úplně jedno. Když nemáte s těmi předlistopadovými bolševiky nic společného, kdo si nechal ten majetek?
Čili ten majetek dostal tento lid. Po roku 1989 z členských příspěvků KSČ vybudovala novou politickou stranu. Řekněme si, jak to vzniklo, řekněme si, co je na začátku. Některé možná momentálně považujeme za méně nebezpečné, některé možná momentálně považujeme za více nebezpečné. A není to jenom z východu. To si musíme přiznat. Ten vliv připadá i ze západu a i z Blízkého východu.
A oni nás do té diskuze nutí. Je to součást našeho vyrovnání se s minulostí, je to ta politická dimenze.
To samé je potom u dvouletého magisterského studia. O dělení studia tady nebudu chtít příliš hovořit. Celý ten problém je opravdu komplexní a složitý. A máma mi na to vždycky řekla jednoduchou věc: "Není důležité, jakou máš známku. Je důležité, jestli to v životě umíš a můžeš to použít." A to si myslím, že je obecně platné. Samozřejmě že je nezbytné, abychom vědomosti, dovednosti, znalosti ověřovali, abychom k tomu dali ten certifikát. Ale pořád jsem přesvědčen, že mnohem důležitější než mít v ruce papír a neumět ty znalosti a dovednosti použít je lépe ten papír nemít a ty dovednosti a znalosti úspěšně používat a užívat.